Pořád slyšíme - neotvírejme, neotvírejme, neotvírejme. Ale já si právě myslím, že bychom měli otevřít a hlavně o tom hovořit. A to jako ti občané v tom městě, kde mají jenom 11 tisíc na obyvatele, jsou horší než ti občané a mají nárok na méně komfortu, méně věcí, které z toho jdou zafinancovat? To si myslím, že je zásadní. Takže za mě, RUD bychom měli otevřít. Znovu to nastolit. Já si myslím, že řada starostů to má připravené, mohli bychom o tom hovořit klidně celý zbývající rok a připravit to třeba pro další Sněmovnu, abychom to vyřešili jednou provždy. Děkuji.
Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji. Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vedle toho je potřeba zmínit to, že musí zaznít jasné přísliby, že se pomůže i obcím a krajům, o tom žádná. Pojďme si prosím teď říct, že vyřešíme to, co je na stole. Já nejsem šťastný ze sněmovní verze, nicméně senátní návrh nikomu nic dnes nepřinese.
Chtěl jsem spíš říct svoji zkušenost a chtěl jsem ji říct kompletně. Městská část ve městě Brně je skutečně na tom hůř než Horní Dolní, protože má mnohem méně pravomocí než kterákoli jiná obec v České republice. Když si vezmu potom svoje pokračování, byl jsem starostou, byl jsem hejtmanem a dostal jsem se i do Senátu jako senátor. A já bych řekl, že právě všech těchto věcí se to dnes dotýká. Poslanecká sněmovna má velkou výhodu. Může si najít svoje řešení, může použít i to řešení, které vymyslel Senát. Ale to, co tady zaznělo, je, že nás upozornil, že došlo k porušení rovnováhy. Víte, ono když se podíváme na to, jaké jsou rozpočty měst, obcí a krajů - zdůrazňuji i krajů - tak jsou nějakým způsobem postaveny ze dvou částí. Ale to jsou peníze, které pravidelně chodí do rozpočtu, a jsou to peníze, se kterými mohou obce, města a kraje plánovat budoucnost. To je o tom, že ta obec, že ten kraj, že to město mají velikou možnost na základě těchto základních peněz něco plánovat. A teprve vedle toho leží ta možnost dotací, které jsou nutné na to, aby nastaly ty větší rozvojové prvky, a zcela určitě se jich nebude žádná obec vzdávat. To znamená, my teď, v tuto chvíli - to, co mně nejvíc vadí - chceme narušit rovnováhu, která zde je. A teď vám řeknu, v čem je ta rovnováha. Jestliže stát dostane hodně peněz, dostane přiměřeně k tomu stejně peněz a hodně peněz kraj, dostane město, dostane obec. Z těch peněz, co mají dostat obce, se vzalo 16 miliard korun. Tam nejde o to, kam ty peníze šly, ale odešly peníze, které tady mají fungovat po mnoho a mnoho desítek let. Přes všechny vlády, které tady jsou. A já jsem rád, že se tehdy zohlednily všechny ty regionální zvláštnosti, které v rámci České republiky fungují. A ta byla důležitá pro ty kraje, stejně jako předtím pro obce. Budete dýchat s rozpočtem státu. Jestliže stát bude mít hodně - a znovu to zopakuji, jestliže stát bude mít hodně - budete mít taky hodně. Jestliže na něj něco dopadne, a byly to třeba předtím povodně nebo koronavir teď, tak v ten okamžik, v ten okamžik to pocítíte. A já teď v rámci toho výkladu chci říci, že toto ty obce absolvují.
Já tady sedím v lavici jako oukropeček a čekám, abych mohl občanům snížit daně a zrušit daň z nemovitosti. Vy se tady místo toho tři hodiny nebo pět hodin hádáte o nějakou věc, kdy už každý, kdo hezky mluví, promluvil. Budeme tady zase do půlnoci a jedna pozitivní věc nás čeká, a to je zahájení odstranění daně z nemovitosti. Na to se velice těším.
Nyní vystoupí pan premiér Andrej Babiš.
Já se omlouvám panu Klausovi. Já tady nevystupuji často, víte, že sem ani moc nechodím, takže - tak dneska mě to ale baví jako, takže se omlouvám. No, takže ty daně - nebudu dlouhý - takže jak bylo řečeno, neumím mluvit. To je pravda. Já nejsem v politice za peníze, posílám všechno samoživitelkám. Tam budou mít krásnou školku za 90 milionů, myslím, jsme to organizovali. Teďka organizujeme Drahelčice, paní Kovářová. Takže to všechno děláme. Já neumím mluvit, to všichni říkáte, já zase možná umím jiné věci na rozdíl od vás, takže to mluvení mi asi nejde, mluvím tak, jak jsem se to naučil. Vážený občane, blokuje primátor Prahy obchvat Prahy. A dělá všechno pro to, aby ten obchvat nebyl. No. Takže vlastně - a ty malinký, ty nedostanou nic.
Jak jste to, pane premiére, mohl zařídit? Vždyť tato školka byla financována z fondů Evropské unie. To jste tedy mluvil do hodnocení Komise a výběrové komise? A pro pana poslance Volného, který se tady rozčiloval na pana Gazdíka. Tak takhle se to dělá. Dělá to váš premiér, prostřednictvím pana předsedajícího, a pan premiér je v hlavní roli, takže si potom ty špatné poznámky vůči kolegům, kteří svým způsobem mají pravdu, protože pan premiér nám to tady potvrdí, odpusťte.
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Ona je to, vážený pane premiére, pořád stejná řečnická figura, to znamená, když se máte bavit o něčem, co dělá vaše vláda a co je potřeba udělat teď, tak se obracíte do minulosti. Tam vás pozvu, protože tam budete určitě vystupovat s velmi zajímavým projevem. Ale ta historie, ke které se tady pořád vracíte, ta občanům, kteří teď řeší problémy s koronavirovou krizí, obcím a krajům, ta jim prostě vůbec nepomůže. Ale to se od vás nedočkáme. A uvedu jeden příklad, jak ta vaše demagogie vypadá. Všichni to viděli. Viděla to obrovská spousta lidí, když jsme byli spolu v Otázkách Václava Moravce. Já jsem vám nabízel podanou ruku a smlouvu, ať se zavážeme, že tento rok společně zrušíme superhrubou mzdu. A co jste vy udělal? No prostě jste to odmítl.
Nebudu řešit kompenzační bonus. Za chvíli máme ten bod a budu tam mít dlouhé úvodní slovo, kde popíšu celou tu genezi, připomenu, jak hlasovala Poslanecká sněmovna, a řekneme si všechno kolem toho. Mám to chápat tak, že vy nestojíte o dotace pro obce? To znamená, říká pan předseda Bartošek tady - nechte tam RUD a my si s tím poradíme. Tam jde největší částka z RUDu. To je potřeba si uvědomit, když tady tyto soudy tak příkře teď vyslovujete k tomu, co tady paní ministryně řekla. Říkáte - šetří se na investice. Víte, my to vidíme na Ministerstvu financí. Ano, šetří se na investice, peníze na účtech jsou. Šetří se na investice a my to potom vidíme. Dotační proces je jasně transparentní. To snad všichni tady víte. Jak by mohl někdo přihrávat dotace někomu a jinému ne? My naopak uvažujeme o tom, že bychom obnovili program, který byl na Ministerstvu financí velmi oblíbený pro obce do 3 tisíc obyvatel. Paní ministryně má tyto dotační tituly, máme školství, máme sport. Je toho celá řada. Ano, ono by to - já jsem si nechala udělat analýzu - nebylo by to tak jednoduché, možná by to chtělo nějakou novelu. Nebudu tady říkat nejde to, šlo by to. Takže to je ten důvod, proč mně se to nelíbí. A jenom ještě malá poznámka, paní poslankyně Kovářová. Mýlíte se, obce mohou vydávat dluhopisy a mohou obchodovat na finančních trzích.
Pak kolega Juránek, je trpělivost sama.
Paní ministryně zmínila, že ta debata je nedůstojná. Přece všichni víme, že jakmile se do financování dostane nějaký dotační program, tak to samozřejmě znamená mnohonásobně větší výdaje, protože to někdo musí zkontrolovat, někdo to musí vypsat, někdo se tomu intenzivně věnuje na ministerstvu a samozřejmě také na těch obcích a městech. Ale pokud hledáme způsob, jak opravdu velmi rychle a spravedlivě pomoci městům a obcím, tak to prostě není cestou nově vyhlašovaných nebo už existujících dotačních programů, ale skutečně té plošné podpory, která bude směřovat na hlavu. A já jsem říkal způsob, jak je to možné zajistit a jak je to vyzkoušeno. Všichni v obcích a městech máme přece zkušenost s tím, jak se financují volby. Příspěvkem konkrétně na hlavu a následně dochází jenom k tomu, že obce a města pošlou velmi jednoduché vypořádání té finanční částky. Jakmile bude řečeno, že je to určeno na investice a údržbu, stačí, když města a obce zpětně pošlou státu jenom výkaz toho, na co ty finanční prostředky vynaložily. Ale je to způsob nejspravedlivější, nejrychlejší, bez administrativní zátěže, bez toho, že bychom vydávali další finanční prostředky navíc. A tady jsem měl za to, že jsme se většinově shodli na tom, že každá byrokracie je přece zbytečná. Úplně zbytečně. Děláme věc, která by mohla být jednoduchá, mnohem složitější. Tak prosím volám po zdravém rozumu. Je tady cesta, kterou si stát i obce opakovaně osahaly, a je možno tímto způsobem pokračovat.
Paní ministryně, to, jakým způsobem spolu dýchají velká města a menší obce, jistě jste si povšimla, že jsme řešili mnoho let. A druhá věc. Pokud se bavíme o korupci, o transparentnosti, o prostředcích a o těch dotačních titulech, tak se zkuste zeptat v brněnském ANO.
Nyní kolega Onderka s faktickou poznámkou. Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová, také s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.
Paní ministryně, prosím neotvírejte rozpočtové určení daní, neotvírejte tuto Pandořinu skříňku. Že má Praha a Brno nejvíce z RUDu. No, logicky, když se měnily okresy a zaváděly kraje, tak majetek, jako jsou například divadla, až po, já nevím, zoologickou zahradu, přešel pod město Brno. A z tohoto pohledu je potřeba vnímat, o co se ta města starají, co a jaké potřeby zajišťují ne pro své občany, ale pro občany kraje a i jiných krajů, kteří přijíždějí do těchto divadel, potažmo dalších zařízení. A ten bod zní: Jako Poslanecká sněmovna jsme udělali chybu, protože jsme si neuvědomili, že veřejné finance jsou finance obcí a krajů. Až nás na to starostové a primátoři České republiky upozornili. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní ministryni, že mě vyvedla z omylu ohledně dluhopisů. No tak to je velký omyl! No přece kdo kontroluje rozhodování zastupitelstva na obcích? Občané! Jak se volí starosta či zastupitelstvo dané obce? No za to, jestli to zastupitelstvo, ta obec dostatečně investovala a postavila to, co ta obec potřebuje.
Vychází to z rozpočtového určení daní. Praha, která je současně městem i obcí, je vlastně součtem těchto částek. Z těchto a dalších důvodů je problematické zasahovat do očekávaných příjmů.
Konečně jsme se dočkali.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Už na této schůzi jsme se dohodli, že budeme debatovat o tom, jak fungují programy - Antivirus, těch programů je více. Pokud to projde, tak budu s předsedy ostatních poslaneckých klubů debatovat jak o formátu komise, tak případně o termínu, kdy bychom mohli rozhodnout o zřízení.
Opakuji znovu, že se nejedná o vztahy ke Státu Izrael, ty považuji za výborné a neměnné.
Máte slovo, prosím.
Dobrý den, dámy a pánové. Já bych si dovolil také přednést tři návrhy na změnu pořadu schůze. Odůvodnění je takřka stejné jako u předchozího bodu. Já bych byl rád, aby se to vyjasnilo.
A ještě jednou upozorňuji, vaši zástupci hlasovali pro usnesení komise pro odposlechy, které doporučuje založení dané komise.
Děkuji. Jestli to většina Poslanecké sněmovny bere, že to bylo něco, co bylo i za ně řečeno, nebo to byl naprostý nonsens. Protože z mého pohledu Vojtěch Filip mluvil jako starý bolševik. Protože samozřejmě bolševikům vadil postup legionářů a jejich boj na území Ruska proti bolševikům. Takže chápu, že zarytému komunistovi takovýto postup musel vadit. Druhá věc, kterou bych měl na srdci. Máme zítra před tajnou volbou rady. Ta rada má zákonem jasně dané povinnosti, má jasně daný status.
On se k tomu potom vyjádří také. O co se jedná. Ta senátní vratka principiálně reaguje na to, že obce a kraje přijdou o části RUD v důsledku výplaty kompenzačního bonusu.
Děkuji, vážený pane předsedo. Protože tak jak tady předřečník řekl, v případě přijetí senátního návrhu se nám zhroutí vyplácení těch kompenzací. Zhroutí se ale i financování obcí, a je potřeba tedy co nejdříve rozhodnout o tom, jak postupovat zejména ve prospěch malých obcí, u kterých dojde při výpadku těch sdílených daní k potížím. Rozumím tomu, že jsme tady schválili určitý model financování ať už fyzických osob zaměstnaných, ať už OSVČ, ať už malých eseróček. A jestliže se tedy nemohou všichni podílet stejným dílem, tak je potřeba, abychom ty nejzranitelnější obce nějakým způsobem ochránili.
Další přednostní právo pan předseda Faltýnek.
Kolegyně, kolegové, teď se často skloňuje a je to populární - proinvestovat se z krize, investovat, investovat. Ale také musí být z čeho investovat.
Pane poslanče, na to, že bude problém s veřejnými rozpočty obcí a krajů, jsem upozornil v Poslanecké sněmovně já, když jsem k tomuto tisku podával pozměňující návrh. Vaše koalice ho tehdy odmítla. Druhá věc. Za prvé, že nevíte, jestli návrh ODS je realizovatelný, jestli jsem tomu dobře rozuměl, ale hlavně za druhé, že vy skutečně chcete těm obcím určovat, za co mají utrácet. Vy ze starostů děláte nekompetentní lidi, protože vy z Prahy jim budete říkat, jak to mají lépe dělat a za co to mají utratit, protože vy tady v Praze na ministerstvech jim moudře vypíšete dotační projekty a řeknete "milí starostové, tady máte a zkuste to". Nechte, prosím vás, ty starosty a kraje být.
Nyní pan kolega Marek Výborný a třeba už dojde na pana kolegu Juránka.
Děkuji za slovo. Ono to chce možná konkrétní příběhy. Tak opět jednoduchá čísla za město Holice v Čechách. Nebo já nevím, co si myslíte.
Omlouvám se kolegovi Juránkovi, že ho ještě zdržím. Tak si nalijeme čistého vína. Promiňte mi, budu teď hodně otevřený. Velmi slušné číslo. Za půl milionu korun nepostavíte ani 150 metrů chodníku z vlastních zdrojů. Malé obce nepostaví vůbec nic. A neotevírejme RUD. Nedostaneme ty daně, to je přímá úměra a je to uzavřený kruh.
Měřím vám čas.
Děkuji za slovo. Já se omlouvám. . Za 500 tisíc možná nepostaví kilometr chodníků, ale budou udržovat majetek, opraví kus mateřské školy nebo něco takového. Starostové si s tím půlmilionem rozumně poradí. Já vím, že pohled z okresního města je trochu jiný. To je to, o čem se bavíme. Pokud ty peníze tam chceme dát, tak zvolme jednoduchou cestu, a je to příští týden tam, je to i v Náchodě, v Trutnově. A je tady plno úspěšných starostů a vy si s tím poradíte, aniž bychom my vám říkali, co s tím máte udělat. A to se ti starostové bojí.
Máte slovo.
Bylo to tady tak odjakživa, novela zákona o rozpočtovém určení daní ty disparity trochu vyřešila. A mimo jiné, pane premiére, investujeme do infrastruktury, kterou nutně potřebují právě všichni ti, kteří do našeho města, stejně jako do všech těch velkých měst, jezdí. Investujeme do naší vodárny, která zásobuje vodou široké okolí, a tak dále. Možná, pane premiére, nevíte tyto konkrétní investice, ale co byste určitě vědět měl, je, jakým způsobem velká města fungují, jak fungují městské aglomerace, a nevykládejte tady to, že velká města jenom berou peníze a nic nedělají, zatímco ty malé obce peníze nemají. Já malým obcím peníze přeji, jsou důležité, ale chci říct, že bez infrastruktury velkých měst bychom dobře fungovat nemohli.
Děkuji, pane předsedající. Řekl bych, že debata byla plodná. Já si to dovolím trochu zkomplikovat tím, že načtu i svoje usnesení, které podporují mí kolegové, se kterými jsme vlastně ten bod dnes navrhovali.